Přesto se zdržíme i u něj, bychom neohrozili úspěch závěrečného hlasování.
Prosím, pane předsedo.
Ten článek se jmenuje Když se kácí Babiš, létají třísky. "Novele zákona o střetu zájmů, kterou má dnes schvalovat v závěrečném čtení Sněmovna, lze přiřadit pramálo lichotivé charakteristiky. Popořádku. Žádný jiný magnát s vyjmenovaným portfoliem aktivit se" - zatím, to doplňuji já - "na politickém obzoru nerýsuje. Psát zákony primárně namířené proti jedné osobě je vždy špatně. Demotivující je uchystaná novela proto, že bude odrazovat od politiky každého podnikatele. Vstup do veřejného života by nevyhnutelně znamenal nutnost administrativních operací s vlastním majetkem bez ohledu na to, zda firma obchoduje se státem, nebo ne. Chce se tím snad říci, že vlastnictví jako takové je podezřelé?" Takže to jenom krátká citace z toho dnešního ranního článku, aniž bych to nějak chtěl komentovat.
Jde například o zakotvení volebního práva občanů EU s registrovaným přechodným pobytem v České republice ve volbách do zastupitelstev obcí, což je reakce právě na judikaturu správních soudů. Tedy s dostatečným předstihem před volbou samou.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Způsobů, jak to lze upravit, je jistě celá řada, ale k tomu se určitě dostaneme na jednání výborů. My jsme tady v minulosti projednávali úmluvu o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni. My jsme tehdy jejich možnost rozšíření práva odmítli. A já budu rád, když to tak zůstane dále, protože si myslím, že to není něco, co by prospělo České republice. Protože o tom jsme rozhodli už vstupem do EU a tato věc už tedy na této úrovni platí, takže tady nejde o to, že bychom zaváděli cokoliv nového.
Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Radima Fialy.
Děkuji za slovo. Návrh úpravy zákona, který předložila vládní koalice, znamená vytvoření podmínek pro vznik islámských zón v našich městech a obcích. Přiznáváte volební právo v komunálních volbách pro cizince s přechodným pobytem na území České republiky. Zatím. Už víme, že pan ministr Dienstbier navrhoval, aby šlo o všechny cizince z celého světa. Vznik islámských zón v naší republice bude postupným procesem, ke kterému dnes děláte první krok. Zde budou, jako v řadě měst Francie, Německa a dalších evropských států, chodit hlídky islámského práva šaría a v mešitách se bude hlásat islám, jehož části jsou prokazatelně neslučitelné s naším pojetím svobody a demokracie. Vážené kolegyně, kolegové, berete na sebe velkou odpovědnost. Vznik těchto komunit bude znamenat také příchod teroru a násilí. Zkušenosti v tomto směru mluví jednoznačně. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie na nebezpečí takové situace upozorňuje opakovaně. Zatím marně. Část z vás se bojí svých stranických šéfů, asi. Část z vás si říká, nějak to dopadne, proč si komplikovat život. Mohu vás ale ujistit, že občané této země tuto situaci vidí jinak. Je jasné, že svoboda a demokracie v Evropě čelí obrovskému nebezpečí. A čeká nás těžký zápas za tyto hodnoty. Pokud vyjádříte souhlas s tímto návrhem zákona, s tímto rozšířením volebního práva v našich obcích a městech, tak na sebe berete obrovskou odpovědnost za bezpečnost našich občanů v této zemi.
Děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr vnitra. Poté pan poslanec Novotný. Prosím, máte slovo.
Jedná se čistě a jenom o členy a občany těchto států. A je to z jednoho prostého důvodu. Bylo to Ministerstvo vnitra, které se dlouhodobě brání tomu, aby tady mohli cizinci v České republice hlasovat. Chci jenom ubezpečit poslance a poslankyně, že toto je čistě jenom v tomto rozsahu. Dva typy voleb - volby do Evropského parlamentu, volby komunální.
Prosím, máte slovo.
Dobrý den, děkuji za slovo, paní předsedající. A vzhledem k tomu, že nemáme žádné evropské občanství zatím, tak s tím nesouhlasím.
Děkuji. Ano, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Takže já vás chci poprosit, abychom to fakt schválili.
Pan poslanec Klaška s faktickou poznámkou, po něm pan předseda Stanjura.
To znamená, dlouho se nic neděje, potom přijde ta hranice a potom přijdou obrovské restrikce. Budeme připraveni to podpořit.
Děkuji panu poslanci.
Pan poslanec Volný se mýlí. Já jsem popisoval rozdíl mezi těmi variantami docela podrobně ve svém vystoupení. A my přece říkáme, že je to dobře pro Českou republiku a pro českou ekonomiku a je jedno, jestli to vedle mají lépe, nebo hůře schváleno. Je to dobré pro nás. Pokud byste to dělali častěji, že byste buď nerušili naše dobré zákony, nebo si osvojili naše programové návrhy, tak to budeme samozřejmě podporovat taky. Bohužel to tak není. Ale jak s nimi nakládáte? Proč ten dluh nesnižujete razantně? A argument "však my naplánujeme vyšší a pak ten výsledek bude lepší" je možná politicky líbivý, ale postrádá ekonomickou logiku. To pak má smysl, ne někde uprostřed finančního roku.
Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Černoch, po něm řádně přihlášený pan poslanec Vilímec.
Děkuji za slovo. Považujeme se jako Úsvit také za konstruktivní opozici. To je vše, bereme to jako konstruktivní návrh. Dělá se to proto, aby to bylo dobré pro Českou republiku, ne kvůli tomu, že jsme poslední zemí, která to nemá.
Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, už toho bylo hodně řečeno. Já jsem přesvědčen, že to prostě není možné, že takový zásah by byl naprosto neústavní.
Děkuji.
Děkuji za pozornost.
Otevírám tedy obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku paní poslankyně Maxové. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Já jenom v krátkosti, představil to už pan ministr. Navrhuje se to promítnout i do návrhu zákona o použití těchto peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí. Předpokladem pro tento postup však je, stejně jako v případě i ostatních poškozených, že v trestním řízení byla pravomocně uložena majetková trestní sankce. Takže my v podstatě umožňujeme dlužné výživné platit z tohoto fondu pro oběti. Myslím si, že je to výborná myšlenka, a doufám, že pozměňovací návrh, ke kterému se potom přihlásím, podpoříte.
Nikoho nevidím. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku paní poslankyně Maxové. Děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. I zde se táži, zda pan navrhovatel nebo zpravodaj chce závěrečné slovo. Závěrečné slovo pan zpravodaj. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede i v tomto případě ministr spravedlnosti Robert Pelikán.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, vidíte mě dnes napředposled. Byla uplatněna řada pozměňovacích návrhů.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vzhledem k tomu, že jsem pracovala s oběťmi domácího násilí, tak si myslím, že tento zákon bude pro ně opravdu velkým přínosem. Ústavně právní výbor návrh projednal a přijal k němu usnesení, které obsahuje mírné zpřesnění návrhu zákona. Děkuji za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji v tento moment dvě přihlášky. Nejprve tedy paní poslankyně Pecková a po ní paní poslankyně Válková.
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. V současné době přijetím tohoto návrhu zákona zajišťujeme transpozici čtvrté směrnice EU proti praní peněz. Lhůta pro její implementaci je stanovená až do června 2017, nicméně členské státy se pod vlivem aktuální hrozby terorismu dohodly ji implementovat do konce tohoto roku. To je i důvodem, proč chceme a potřebujeme urychlené schválení tohoto návrhu. Z tohoto důvodu nesouhlasíme s pozměňovacím návrhem pana poslance Klašky, aby evidence skutečných majitelů, právnických osob, kterou tento zákon zavádí, byla veřejně přístupná. Považujeme za rozumnější vyčkat na definitivní znění revidované směrnice. Pokud by však rejstřík skutečných vlastníků měl být veřejný, bylo by nutné tuto změnu promítnout do řady dalších souvisejících ustanovení. Se všemi ostatními pozměňovacími návrhy souhlasíme a navrhujeme schválit návrh zákona s těmito změnami. Děkuji za pozornost.
Nikoho nevidím, nikdo se do rozpravy nehlásí, v tom případě rozpravu... Je to příspěvek do rozpravy, nebo chcete již přednášet proceduru hlasování?
Ne. Formálně se přihlašuji k legislativně technické změně, o které budeme hlasovat jako první v pořadí.
Nikoho nevidím. V tom případě rozpravu končím. Táži se, zda si pan navrhovatel nebo zpravodaj chce vzít závěrečné slovo. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a já prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže budeme hlasovat v jednom bloku. A nakonec budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Ano, pokud nikdo nezpochybňuje tento návrh.
Není tomu tak. To znamená, že zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tuto proceduru tak, jak ji pan zpravodaj přednesl, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s návrhem procedury hlasování byl vysloven souhlas.
Čili prvním bodem hlasování bude hlasování o legislativně technické úpravě. Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 62, přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro návrh 154, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.
To jsou pozměňovací návrhy, které prošly garančním výborem. Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 63, přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro návrh 165, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.
Dalším pozměňovacím návrhem, o kterém budeme hlasovat, je pozměňovací návrh C poslance Klašky. K tomuto pozměňovacímu návrhu garanční výbor nepřijal žádné stanovisko.
Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování s pořadovým číslem 65, přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro návrh 164, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Kdo je proti tomuto návrhu? Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Zájem je.
To je třeba si uvědomit. Takový je prostě stav. Zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí uváděli na sociálním výboru, ne tedy přímo paní ministryně, že původním záměrem Ministerstva práce a sociálních věcí bylo do posuzování místních podmínek zapojit také všechny obce, ale Legislativní rada vlády to odmítla s tím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí si musí vybrat pouze jednu kategorii obcí. To nemůže s nějakou autoritou skutečně činit nikým nevolený úředník, pracující ještě na jiné obci. Nechci to rozebírat. Samozřejmě jedinou institucí, která to může konstatovat, není Ministerstvo vnitra, ale Ústavní soud. Tam ten návrh byl vlastně totožný s paní poslankyní Pastuchovou, pouze jinak formulovaný. Možná nějaké politické, ale to tady teď rozebírat nechci. Považuji to za zjevně dostatečný čas na přizpůsobení, který by měl naopak motivovat žadatele vyhledat přiměřené bydlení. Tyto mé návrhy na výboru pro sociální politiku byly schváleny, ale jak známo, výbor pak nepřijal žádné usnesení. Tento návrh víceméně není nastaven tak, že by se jednalo přímo o vetování poskytnutí doplatku na bydlení, jako je stávající úprava v té současné podobě, ale jedná se o významný nástroj, se kterým se musí úřady práce ve správním řízení vypořádat. Stejně tak navrhuji stanovit oprávnění obce požadovat od úřadu práce v rámci vzájemné součinnosti agregované údaje o počtu osob, jimž je v dané lokalitě poskytován doplatek na bydlení.
Já děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, tudíž obecnou rozpravu končím. Je tomu tak.
Děkuji a budu velice stručná. A já jsem s tím nesouhlasila. Já jsem říkala, že tam v nějaké podobě určitě musí zůstat. Takže to je moje odpověď na to, když má třeba pan poslanec Vilímec pocit, že Ministerstvo práce volilo příliš mírnou variantu.
Já děkuji. Nemá zájem o závěrečné slovo.
Návrh zákona adaptuje český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a rady o fluorovaných skleníkových plynech. Předmětný návrh zákona se zaměřuje na tři zásadní oblasti regulace. První z nich je zabránění neodborné manipulaci s fluorovanými skleníkovými plyny při provozu zařízení, která nejsou hermeticky uzavřena, a to za účelem eliminace rizik spojených s případným únikem nebezpečných látek. V praktické rovině se právní úprava dotkne zejména instalace klimatizačních zařízení. Druhou agendou je systematizace certifikačního procesu a stanovení postupu k získání atestace. Hodnotícím subjektům je v této souvislosti uložena povinnost efektivnějšího sběru a poskytování dat ve vztahu k Ministerstvu životního prostředí. Vzhledem k novým povinnostem stanoveným ve vztahu k používání fluorovaných skleníkových plynů je třetím tématem právní zakotvení pozice České obchodní inspekce a určení jejích pravomocí v oblasti upravené stávajícím zákonem. Kromě kontroly bude moci také ukládat opatření k nápravě zjištěných nedostatků a vést řízení o správním deliktu. Naopak správnou a včasnou adaptací evropského nařízení se Česká republika vyhne potenciálně hrozícím sankcím ze strany orgánů Evropské unie. Přibližně 50 mil. bude nutné jednorázově investovat do instalace systémů detekce úniků fluorovaných skleníkových plynů u tisíce existujících zařízení. Lze tedy shrnout, že předkládaný vládní návrh zákona nepřináší ve svém souhrnu významné zvýšení finanční či administrativní zátěže pro podnikatelské subjekty ani orgány státní správy. Návrh prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně dne 3. června tohoto roku. Dne 30. června byl návrh projednán ve výboru pro životní prostředí, který ve svém usnesení číslo 108 doporučuje Poslanecké sněmovně návrh zákona schválit bez pozměňovacích návrhů. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jak už bylo řečeno, výbor pro životní prostředí tuto novelu projednal na svém zasedání dne 30. července 2016 a přijal následující usnesení. Za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby návrh schválila. Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny.
Nikoho nevidím, jestli je tomu tak, končím obecnou rozpravu. Táži se, zda pan zpravodaj nebo navrhovatel si chce vzít závěrečné slovo v tuto chvíli. Zahajuji podrobnou rozpravu a táži se, jestli do podrobné rozpravy se někdo hlásí. Nikoho nevidím. V tom případě končím podrobnou rozpravu. I zde se táži pana navrhovatele nebo zpravodaje, jestli si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Otevírám další bod a tím je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán.
Chtěl bych potvrdit to, co už sdělil pan ministr. Děkuji. Pokud nebudou námitky, tak do příští schůze Poslanecké sněmovny.